Ale to je na pěstování, to není na prodej. Prodej už je zatížen dneska, abychom si rozuměli. Pěstování tabáku, to je diskutabilní, to si řekněme. Tabák není zdravý, vláda navrhuje razantní zvýšení daní. Tady možná hrozí nějaké daňové úniky a pašování. Tak u toho pěstování tabáku věc, kterou ještě zvážíme. Já se domnívám, že jich mnoho nebude.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.04 a my budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Nejprve budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předloženy grémiem. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat návrhy, které předložil pan předseda Faltýnek. Vidím, že bude. Návrh byl přijat.
A já si nejsem vědom, že jsme o něm hlasovali jako o prvním bodě. Tak jenom se ptám.
Takže já myslím, že to hlasování je platné, ale teď považuji za korektní, že bychom se vrátili k návrhu pana předsedy Bartoše. Není to na sobě závislé, věcně to nesouvisí. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane předsedo. Tento návrh nebyl přijat. Tak znova. Kdo je pro?
Pokud byste očekávali nějaký sofistikovaný, propracovaný model údajných přínosů EET, tak byste byli zklamáni jako já. Ta celková prezentace i s nadpisem elektronické evidence tržeb, seminář k rozpočtovým dopadům a s tím slušným poděkováním, má deset stran. To jednání trvalo, já nevím, skoro dvě hodiny. To jsou čísla, která vycházejí z pravidelného měsíčního hlášení, které publikuje Ministerstvo financí, na tom není co rozporovat. Ale když zjistíme ten rozdíl v tom plnění, a tam přichází ta debata o metodice, tak si vlastně musíme vysvětlit a metodicky zjistit, jak k tomu nárůstu vlastně došlo, a pak můžeme říct, jaké vlivy se na tom nárůstu podílely a zda ty vlivy jsou dostatečně kvantifikovány. A dostali jsme k tomu toto vysvětlení, má to asi šest řádků, takže když vám to řeknu, vás určitě nezdržím. Na prvním řádku je položena otázka: Jak definovat autonomní ekonomický růst u DPH? A musím říct, že to je klíčová otázka v té debatě o potenciálních přínosech. A jak na tuto otázku Ministerstvo financí odpovědělo, jak definovat autonomní ekonomický růst. Zapomnělo se - to byl jeden z dotazů, které jsme položili, pokud se bavíme o sektoru ubytování - na zahraniční turisty. Pak se posuzuje ten aktuální rozpočtový odhad nebo autonomní ekonomický růst vždy v běžných cenách, což jsme ve shodě, to je určitě dobře. Ale současně Ministerstvo financí konstatuje, že hrubá přidaná hodnota je z hlediska DPH nevhodná. Takže hrubá přidaná hodnota je nevhodné. Dejme tomu, že má Ministerstvo financí pravdu. Současně říká, že to má být v běžných cenách, to je souhlas. Ale nijak neodpovídá, jak se dostat k odhadu toho autonomního růstu. A teď přicházejí dvě čísla, která si Ministerstvo financí vymyslelo, tak aby jim to zapadlo do jejich údajného výpočtu. Myslím si, že to prostě není správné. Ale současně, když jsme chtěli, ať to porovná Ministerstvo financí s růstem tržeb a s růstem DPH u jiných oblastí, tak Ministerstvo financí říká: V jiných odvětvích to neplatí, bude nutné hledat odlišné indikátory. Český statistický úřad bohužel nezveřejňuje konečnou spotřebu dle odvětví, výběr indikátorů je omezený. A tomu říká Ministerstvo financí metodika výpočtů údajně příznivých rozpočtových dopadů EET. Je to tak. Ale jinak je to číslo opravdu vycucané z prstu.
Budeme pokračovat s ověřovateli. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 28. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Za bod 11, sněmovní tisk 240, vložit body 6, sněmovní tisk 410, a 15, sněmovní tisk 301, návrhu pořadu, dále pokračovat dle návrhu pořadu. Teď budeme pokračovat podle toho, jak byly přihlášeni jednotliví poslanci, případně předsedové poslaneckých klubů.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Zde bylo přislíbeno od evropských komisařů, že výsledky tohoto šetření, auditu, ale i výkladu, jakým způsobem má být aplikováno evropské nařízení proti střetu zájmů v České republice, budou známy v lednu. Následně byl termín prodloužen, pan komisař Oettinger hovořil o tom, že výsledky budou známy v měsíci dubnu. Já bych chtěl jenom dodat, že bych chtěl tento bod navrhnout zařadit napevno, a to na zítřek po bloku třetích čtení.
Dovolte mi přečíst ještě omluvu. Jako další eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.
Děkuji za slovo.
Jsou z toho kvanta zbytečného odpadu. Skutečně tohle není cesta vpřed. Pojďme směrem k elektronizaci, zbavit se zbytečného papíru. Děkuji za podporu.
Pan poslanec Kott, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Sezónní prodej živých ryb na stáncích před vánočními svátky probíhá v řádu maximálně jednoho týdne. Pro prodejce vánočních kaprů, producenty či prodejní agentury je nehospodárné pořizovat si na jeden týden v roce pokladní zařízení k evidenci tržeb, které jinak během celého roku dále nevyužijí. Pokud poplatník v okamžiku podání žádosti ještě žádnou takovou provozovnu nemá, typicky z důvodu, že ještě neví, na kterých místech bude ryby prodávat, uvede v žádosti i tuto skutečnost. Dokud správce daně neví o existenci dané provozovny, nelze pro ni předat blok těchto účtenek.
Děkuji. S faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.
Samozřejmě nejvíc logické je tu třetí, čtvrtou vlnu vůbec nezavádět.
Takže tohle je kompromis mezi účtenkou a mezi elektronickým zařízením.
Chce je říkat. Nebyl bych zde, kdyby se jednalo o výroky jiného charakteru. Já těm čtvrtkům na tak zásadní matérii nevěřím. Ty čtvrtky jsou velmi krátké. Nám to nikdo nepřiřknul, zde to vzniklo ve Sněmovně, ta chuť a vůle toto dělat. Pevně věřím, že u vás vyhraje vůle splnit naši zákonnou povinnost před vůlí hrát si s něčím, s čím bychom si hrát neměli. Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Grebeníček, připraví se pan poslanec Kolářík.
Jde totiž o tisk, bez jehož projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou nelze vyplatit odměny na činnost členům Kontrolní rady Grantové agentury za uvedené období. Situace je v tomto specifická i s ohledem na následné změny v personálním složení této rady. Chci věřit, dámy a pánové, že pro naléhavost této záležitosti u vás naleznu podporu. Děkuji za pozornost.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové.
Měl jsem obtíže vyslechnout celý ten návrh.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Istanbulská smlouva není totiž zdaleka tak nezávazným a nevinným dokumentem, za jaký je nám předkládána. Její obsah bychom mohli rozdělit do několika částí. Naopak si myslím, že náš zákoník je v tomhle směru důkladnější a lepší. To znamená, dochází k nějakému nepochopitelnému rozdělení na muže, kteří jsou a priori považováni za pachatele, a ženy, které jsou oběťmi. Což je také pro nás nepřijatelné. Je to síť velice vlivných a mocných neziskových organizací, které budou vykonávat dozor mimo jurisdikci členských zemí a budou mít možnost přístupu kamkoliv podle svého vlastního uvážení. Tím dochází k prolomení například advokátské mlčenlivosti, kterou my považujeme za jeden z pilířů české justice, a rozhodně se s tím nemůžeme ztotožnit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se asi dostanu k tomu dalšímu pozměňovacímu návrhu, který mi zbývá, tuším, příště.
Takže já tedy přerušuji schůzi a sejdeme se zítra v 9 hodin ráno.
Další dva pozměňovací návrhy se také týkají kontrolního hlášení. Zatímco stát má ve většině oznámení a vyjádření lhůty v řádech týdnů, občan podnikatel musí podat opravné údaje ke kontrolnímu hlášení právě v době pěti dnů. Proto jsem přesvědčen, že by doba pro doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení měla být navýšena z pěti na patnáct dnů. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je buď ve variantě A zrušení, nebo ve variantě B aspoň snížení pokuty na čtvrtinu částky pro podnikatele, kteří podají kontrolní hlášení dodatečně, a to aniž by k tomu byli Finanční správou vyzváni. Já za to mobilním operátorům děkuji, protože někdy skutečně pod návalem povinností člověk normálně zapomene a to se může stát i podnikatelům. Zase - může se stát, že někdo zapomene, dostane výzvu, svou chybu napraví a podá kontrolní hlášení. To je mých pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se v rámci podrobné rozpravy dále přihlásím. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vojtěchovi Munzarovi.
Za co je nakoupila, za to je účtovala pacientům a ti pacienti je z velké části pak dostali proplacené. Tímto směrem tedy směřuje můj pozměňovací návrh, ke kterému se pak v dalším přihlásím.
Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho vystoupení.
Byl jsem upozorněn na to, že v záznamu mám, že jsem se hlasování zdržel. Chtěl bych říci, že v hlasování 16 jsem hlasoval pro daný návrh.
Děkuji. Paní ministryně, já vám zjednám klid v sále, aby tady nebyl tak nepatřičný hluk, a opravdu žádám kolegy a kolegyně, aby buď zaujali místo, které podle schváleného zasedacího pořádku jim náleží, anebo aby debaty vedli v předsálí. Myslím to úplně vážně!
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože už je to více než měsíc, tak jen připomínám a shrnuji vše, co proběhlo. Já podporuji tu verzi plné eNeschopenky k 1. lednu. Podle mě by to projednání mělo proběhnout co nejdříve, tak aby panovala právní jistota.
Děkuji za slovo. Pozměňovacích návrhů, které budou načteny v této podrobné rozpravě, bude více.
Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi.
Já tedy zatím nikoho z řad ministrů, potažmo premiéra bohužel nevidím, tak se této odpovědi asi nedočkám, ale možná, že ta odpověď padne při projednávání tohoto návrhu zákona během třetího čtení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já asi budu krátká. Takže děkuji.
Pane poslanče, máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, při posledním projednávání tohoto tisku jsem podal návrh na zkrácení lhůty pro projednání zákona ve třetím čtení na sedm dnů. V krátkosti dvě změny, ke kterým došlo v tomto komplexním pozměňovacího návrhu. Ta první je využití elektronického klíče, který dnes využívají lékaři pro přístup k eReceptu, tak aby bylo možno tento klíč využít vlastně i k eNeschopence. To je jedna změna.
Jsou to především kadeřnické služby, opravy různých oděvů, kožedělných výrobků, opravy kol a další.
Nyní požádám pana zpravodaje Jana Volného, aby přednesl zprávu o jednání rozpočtového výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Mohu otevřít obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášku pana poslance místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury a se stanoviskem klubu přednostní právo uplatňuje klub pirátské strany. Za něj bude vystupovat pověřený Mikuláš Ferjenčík. Nyní tedy pan místopředseda Tomio Okamura.
Místo toho navrhujeme zavedení paušální daně pro malé podnikatele, abychom je byrokraticky nezatěžovali, a zároveň stát bude mít své jisté. Jsem rád, že už také vláda začala na tento návrh slyšet. V debatě o EET zaznívá dlouhodobě spousta argumentů. Ze státu se stává špatný sluha a zlý pán. V debatě se oponenti přou o to, kolik EET vydělá nebo nevydělá navíc. Cílem státu není výběr daní, ale utváření bezpečného a sociálně spravedlivého prostředí pro občany nebo třeba pro firmy. Cílem nejsou čísla HDP nebo rekordní výběry daní. A v tomto ohledu je EET krokem zpět. Danil tak nejen kominík nebo truhlář, ale živnost si předplácely i prostitutky. Vážené dámy a pánové, systémovou změnu má v rukou vláda. Paušální daň pro malé podnikatele jsem jménem SPD vládě a panu premiérovi nabízel už léta, jenže nejprve jako v případě Cimrmana si vláda vyzkouší slepé uličky, aby se přesvědčila, kudy cesta nevede, a teprve potom začne pracovat na skutečně systémovém a dobrém řešení. Mezitím si ovšem tyto vládní pokusy zaplatili občané ze svých kapes. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já bych nyní rád přednesl stanovisko klubu Pirátů. Tato novela zavádí především třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. To je přece zcela absurdní myšlenka. A právě kvůli této absurdní myšlence je ten výsledek takový paskvil.
Pane poslanče, já si zajistím pořádek sám, takže můžete hovořit. Já když tak přeruším jednání, abyste mohl hovořit v klidu.
Dobře, necháme vodu a led. Demolice. Ale možná bylo zajímavější - zdá se mi, že vaše pozornost upadá -, že vás víc bavily ty zemědělské produkty. Nic víc. Já vím, že někteří se usmíváte, ale mně to vůbec nepřipadá legrační, že tady všude chceme zavést povinnost EET. Já bych chtěl slyšet modelový případ, jak Finanční správa přijde zkontrolovat platby při chovu mléčného skotu. Tak já nevím, jestli má mít i mléčný skot. Na těchto absurdních příkladech se vám pokouším ukázat, že to ministerstvo opravdu přehnalo. Co je schopno ovšem udělat, přijít a zjistit, jestli v tom kravíně je cedulka podle zákona o DPH paragraf xy. Tam hrozí pokles tržeb, pokud tuto povinnost vyjmeme ze zákona. Protože jinak ty tabulky se musí obnovovat, musí být čitelné. Vrátím se k těm zemědělským komoditám. To si opravdu neumím představit. A zcela úmyslně jsem dneska nepoužil své oblíbené NACE z prvního čtení a to jsou malíři pokojů. Naprostá většina podnikatelů je poctivých, plní své povinnosti, pracují, živí své rodiny, platí daně, plní své jiné občanské povinnosti.
Tak ještě jednou. Myslím, že kolega Ferjenčík zde jasně přednesl pár argumentů, které říkají, že tento systém je poměrně složitý. A samozřejmě klub Starostů a nezávislých od začátků říká, že nechce přílišnou zátěž pro ty nejmenší podnikatele. Obecně lze říci, že se připojíme k návrhu na zamítnutí, které zde avizoval pan kolega Ferjenčík, ale zároveň také říkáme a jsme si vědomi toho, že pravděpodobně tento návrh zákona projde. Proto se v podrobné rozpravě přihlásím k těmto návrhům. A za to děkuji tedy Národní knihovně a knihovně Akademie věd, že nám pomohly s tímto pozměňovacím návrhem. A samozřejmě i Ministerstvu financí, které také s námi spolupracovalo. Čili naše stanovisko zaznělo.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji za slovo. Já začnu postupně představovat svoje pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Myslím si, že prodej burčáku je důležité odvětví v České republice. V České republice se ročně vyrobí 650 tisíc hektolitrů vína. Známe situaci v České republice s mobilními daty, která je poměrně tristní. Nedávno to stálo místo paní ministryni průmyslu a obchodu. A burčák je jeden z mnoha případů, kde to jednoduše nedomysleli. Těch případů bude dál, já představím nějaké další pozměňovací návrhy k tomuto. Každopádně v tuto chvíli bych se chtěl tedy přimluvit za osvobození burčáku od EET. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím máte slovo.
Víte, tady vlastně ten souboj o EET probíhá již od minulého volebního období. Padlo tady mnoho slov.